To má logiku. To se aspoň trošku blíží systémovému řešení. Ale ono to funguje jinak. Já neříkám, že je chybný. Takže ty platby jsou evidované dokonce dvakrát - u toho, kdo platí, a u toho, kdo ty peníze přijímá. Přesto jste si vy, kteří jste hlasovali pro tento zákon, uzákonili, že i taková platba kartou podléhá EET. Nemá to žádnou logiku. Skutečně ne. To načasování je opravdu k pláči. Kde byli ty tři roky? Co dělali ty tři roky? To nevěděli, že tady máme drobné podnikatele, pro které je to další byrokratická zátěž? Kde byli do dneška, než podali pozměňující návrh? To já nevím. To musí odpovědět ti, kteří se dneska tváří, že ty drobné podnikatele.... Víte, co je zajímavé? Každý drobný musí evidovat tržbu. Ti už mají v zákoně výjimku. Ať si ten zákon přečte. Ať si to přečte. Ti tam mají přece ta systémová nebo skupinová hlášení. To je náš dlouhodobý postoj a my to budeme samozřejmě navrhovat a je to součástí taky našich pozměňujících návrhů. Zpátky k tomu vlastně původnímu návrhu, protože obsahem toho tisku původně vůbec nebyla debata o EET. Až si zase budete stěžovat, co ta opozice k tomu EET nabízí a navrhuje a torpéduje, tak si vzpomeňte, kdo otevřel debatu k EET v tomto daňovém balíčku. A teď nechci vést debatu, jestli to je, nebo není přílepek. Tuto debatu spustil ministr financí. A co by to bylo za aktivní a konstruktivní opozici, kdyby této šance nevyužila a nepřišla se svým pohledem a se svými návrhy. Pan ministr financí nás dlouhodobě kritizuje, že za vlád, v kterých byla účastna ODS, došlo ke zvýšení sazeb DPH. Čemu ovšem nerozumíme, že současně říkáte: to bylo špatně - a druhá věta: ale my to tak necháme. To ti, kteří to dělali před námi. Ti to dělali úplně pitomě. Ti vám ty daně zvýšili. My jsme ti dobří. Ale my vám to necháme stejně... Já nevím, jestli v tom nevidíte logický rozpor. My jsme to tady opakovaně navrhovali. Tak pokud to bylo tak špatné, pokud tam máme tak kritický pohled, a mnozí z nás tuto kritiku sdílejí, musím říct, tak to vraťme zpátky. Toto je systémové opatření a efekt z toho budou mít všichni plátci DPH, kteří mají své produkty v té základní sazbě DPH, a mohou z toho mít částečně efekt i všichni klienti a zákazníci těchto podnikatelů a subjektů. Tato vláda zavedla třetí sazbu DPH. Pan ministr financí říká, že ustoupil tlaku sociální demokracie, a v tom já mu věřím. Ale je to nesystémové. Tři sazby DPH je určitě pro přehlednost a jednoduchost daňového systému horší než dvě sazby DPH. To já věřím, že se shodneme. V okamžiku, kdy zavedete druhou sníženou sazbu DPH, tak při každém otevřeném zákonu o DPH se najde někdo z nás, který bude říkat: já mám dobré důvody pro to, abychom z první snížené sazby převedli tento typ zboží, tuto činnost do druhé snížené sazby. Když můžou jedni, proč nemůžeme my. Přestože jsme tady od vládních činitelů slyšeli, že ty původní tři položky to je konečný seznam, určitě se k tomu nic nepřidá a takhle to bude.
Takže nemá to nic společného s tím, že začínáme první vlnu zítra. Absolutně nic, jak se to tady snaží někdo podsouvat. Je to proto, protože druhé čtení tzv. daňového balíčku je poslední daňový zákon v rámci této Sněmovny, kterou bude projednávat. S ohledem na to, že druhé čtení k daňovému balíčku, který vláda předložila do Poslanecké sněmovny v červnu tohoto roku, se podařilo uskutečnit až nyní, na konci listopadu, nebylo možné s tímhle pozměňovacím návrhem přijít dříve. Ano, je to tady, v červnu. Nicméně daný čas jsme využili k dalším konzultacím s odborníky i obyčejnými lidmi, abychom dokázali zohlednit reakce v době, kdy EET není pouze abstraktním návrhem, ale platným zákonem, kterým je nutné se řídit. Důvodem je, že správce daně při tomto způsobu zdanění vychází z předpokládaných příjmů a výdajů a skutečně dosažené příjmy a výdaje v podnikání nemají vliv na stanovenou paušální daň. Podmínkou pro vynětí poplatníka se stanovenou paušální daní z evidence tržeb je to, že jeho tržby nepřesahují 250 tis. korun ročně. Tento limit byl zvolen tak, aby byli vyňati drobní podnikatelé, kteří s ohledem na nízké příjmy budou platit nízkou daň. Dneska de facto neplatí žádnou. Jejich výše je jednoduše ověřitelná ze strany správce daně. A to není automatika. To je, kdo si požádá, ta Finanční správa to prověří. Různými pomůckami. Stejný cíl má i nyní předkládaný pozměňovací návrh. Obsahuje proto přechodné ustanovení, které umožní vynětí z evidencí tržeb z titulu stanovení daně paušální částkou tak, aby k němu mohlo dojít již se spuštěním druhé fáze evidence tržeb. A tenhle institut my jsme přece rozšířili, předtím to měli jenom živnostníci. A dokonce jsme to rozšířili, že živnostníci můžou mít zaměstnance. My chceme, aby zaplatili nějakou paušální daň a my jim dáme pokoj! My je nebudeme kontrolovat, nebudeme ztrácet čas. A logicky potom z toho vypadl návrh, aby nemuseli evidovat. To má logiku přece. Druhé téma, které předkládaný pozměňovací návrh obsahuje, se týká vyloučení plateb prováděných přes internet. Je tam jasná elektronická stopa. Důvody pro změny jsou především praktické. Takže ještě jednou: My jsme došli k tomu návrhu přes institut paušální daně. Není to plošná výjimka, jak jsou tady navrhovány různé výjimky. Já nepředkládám výjimku. Není to plošná výjimka. Opozice se směje. Vy jste plédovali, že ti malí, že je to proti malým. Takže teď máte možnost, jak jste tady vždy říkali, že my máme něco proti malým živnostníkům - ne, nemáme nic. Naopak.
Tito poskytovatelé nově podléhají stejné přísné regulaci jako banky a Česká národní banka aplikuje na nebankovní poskytovatele identická pravidla regulace jako na banky. Já si myslím, že byste mi za moji snahu spíš měl poděkovat než mě špinit v médiích.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem jako člen Sněmovny přišel na druhé čtení tohoto bodu, to je tisk 873, druhé čtení, vládní návrh zákona, kterým se mění zákony v oblasti daní. Tento bod měl z pověření vlády uvést ministr financí. Ministr financí tady vystoupil a mluvil o něčem, co s tímto tiskem vůbec nesouvisí. On mluvil o úplně jiném zákonu než o těch desítkách zákonů, které jsou tímto tiskem otevřeny. Já si dovolím jako člen této Sněmovny trvat na tom, aby vystoupil ministr financí a uvedl bod 873, vládní návrh zákona, kterým se mění zákony v oblasti daní. On nic takového neučinil. On tady něco blábolil o elektronické evidenci tržeb, která není ani jedním písmenem obsahovou součástí tisku, který projednáváme. V tuto chvíli v žádném případě. A já chci, aby ministr této vlády z pověření této vlády řádně uvedl bod, který má uvést!, což on vůbec neudělal. Vysvětlili jste mu někdo, že je ministr financí, a vysvětlili jste mu někdo, k čemu je touto vládou pověřen? On tady nemá svoji tiskovou konferenci Agrofertu. On tady měl uvést bod 873 a to neudělal! A já se cítím skutečně ponížen jeho jednáním.
Vážené kolegyně, kolegové, pokud se tady pan kolega Kalousek cítí ponížen, tak já se taky cítím ponížen tím, co tady zaznívá na adresu hnutí ANO pana předsedy Babiše a na tuto legislativní normu. Není tomu tak.
Eviduji faktické poznámky pana poslance Volného, potom pana ministra financí a poté pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo.
Laskavě se podívejte do stenozáznamu. A to jsou ty příklady.
Děkuji. Poprosím s faktickou pana poslance Kalouska, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo.
Já chci ocenit velkorysost pana ministra financí, že by to zaplatil ze svých zdaněných peněz. Ale o tom nechci mluvit. Pane poslanče Chalupo, ještě jednou. Vy jste mluvil o úplně jiném - Prostřednictvím teda, prostřednictvím, pane poslanče Chalupo, vy jste mluvil o zákonu, který neprojednáváme. A pokud si dobře vzpomínám ještě z předvolebního boje, tak zejména hnutí ANO bylo zásadně proti legislativním přílepkům.
Počítalo se s tím, že se tady stane normou, naprostou samozřejmostí to, že si vlastně všechno, co utržím, strčím do kapsy. Co to je?! Vždyť to není normální stav! Není normální, abyste si toto dovolovali.
On to stále opakuje, ale to není pravda. Tento zákon neobsahuje kromě úprav daňového zvýhodnění na vyživované dítě kompenzační mechanismus. Chtěl z kapes lidí vysávat mnohem více peněz za to, co lidé nejčastěji kupují, to znamená za základní životní potřeby - potraviny, léky, vodné, stočné atd. Takže my snižujeme daně v zájmu lidí a samozřejmě znovu zvyšujeme slevu na děti v rámci tohoto balíčku. Snižujeme DPH na stravovací služby od zítra. Takže my děláme pravý opak, snižujeme daně, vracíme to lidem.
Teď mám dvě faktické poznámky - pana poslance Faltýnka a pana poslance Kalouska. Pan kolega Faltýnek.
Děkuji.
Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 37 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, pak je dále přihlášen pan kolega Sklenák. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Prosím, počítejte se mnou, pamatujte si to, je to celkem jednoduché. Samozřejmě s větší zátěží pro sociálně citlivé položky. Pořád je kasírujete víc, než bylo legitimní očekávání a než bylo v platném právním řádu. To prostě spolu vypočítáme, to se nedá okecat, to je s ceruzkou a papírem spočitatelné velmi jednoduše. Já to nechci do toho stavu, kterému jsem věřil.
Dobrý večer, kolegyně a kolegové. Zaměstnanecké benefity jsou určitě velmi důležitým motivačním nástrojem, kterým zaměstnavatelé působí na své zaměstnance. Všichni známe ty nejoblíbenější stravenky, různé příspěvky na životní pojištění, na penzijní spoření, další nepeněžní plnění v oblasti kultury, sportu a dalších.
Nejen z těchto důvodů se jako nejoptimálnější řešení jeví celý zákon o evidenci tržeb zrušit.
Poprosím k mikrofonu pana poslance Šincla, který je řádně přihlášen do obecné rozpravy. Připraví se pan poslanec Klaška. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Pokud se věřitelé rozhodnou pro konkurz, s velkou pravděpodobností bude velmi obtížné těžbu udržet, spíše to bude nemožné. Proto jsem v posledních měsících mnohokráte hovořil s lidmi, kteří mají vliv na průběh insolvenčního řízení v OKD. Jde o reálné nebezpečí, že nezajištění věřitelé upřednostní možnost získat vratku DPH ze svých pohledávek, a proto odmítnou jako rozhodující skupina návrh na reorganizaci společnosti. Navrhuji po své zkušenosti v rozpočtovém výboru dvě varianty. Navrhuji tedy dvě řešení problému. Obě verze tedy vedou ke stejnému výsledku, tedy ke zrovnoprávnění konkurzu a reorganizace. Liší se v tom, kdo zaplatí. V první variantě to bude stát, který vrátí DPH i v případě reorganizace. V druhém případě to budou věřitelé, kteří nyní dostávají peníze od státu během konkurzu a kterým bude tato možnost zrušena. Osobně bych byl raději pro první verzi. Pouze připomenu, že před krizí se DPH nevracela v případě úpadku nikomu. Později z toho byl vyškrtnut případ, kdy byl úpadek řešen reorganizací. Osobně jsem nikde v žádné ze starých důvodových zpráv nenašel racionální vysvětlení, proč byla reorganizace z tohoto režimu vyjmuta. Abych se vrátil k první verzi svého návrhu, nejde tedy o žádnou revoluci, ale o zavedení stavu, který zde již jednou byl a fungoval. Neumím nyní jmenovat případ, ve kterém by opravdu jako důvod zamítnutí reorganizace zaznělo čerpání vratky daně od státu, ale od insolvenčních správců, se kterými jsem tuto věc konzultoval. Nemohu tvrdit, že bych uměl říct, kolik firem mohlo být zachráněno a nebylo, protože vratka daně byla pro věřitele lákavější. I kdyby tímto způsobem bylo každý rok, pane ministře, zachováno jenom tisíc pracovních míst a udržen provoz dvou nebo tří menších a středních podniků, jsem přesvědčen o tom, že za změnu zákona by nám to mohlo stát. Když k tomu připočítám otázku OKD, o které tady všichni rádi dlouho mluvíme, pak je to věc pro mě velice jasná. Děkuji za pozornost a případnou podporu Ministerstva financí. To by snad bylo poprvé.
Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Děkuji, pane předsedající. Tímto chci všechny o tom informovat.
Děkuji panu poslanci Šinclovi. Nyní pan poslanec Klaška v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jako odůvodnění poukazuji na obecnou rozpravu nebo samotné sněmovní dokumenty. Děkuji.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, jmenuji se Vladislav. Je to moc dlouhé. Nyní bych načetl a přihlásil se ještě k jednomu pozměňovacímu návrhu. Ten jsem avizoval již v prvním čtení.
Děkuji panu poslanci Vladislavu Vilímcovi. S faktickou poznámkou zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. Nyní paní poslankyně Kovářová je nepřítomná, její přihláška propadá, nyní tedy pan poslanec Miroslav Kalousek v podrobné rozpravě.
Dámy a pánové, ve smyslu svého vystoupení v obecné rozpravě se přihlašuji ke svým dvěma pozměňovacím návrhům, které jsou uvedeny v systému pod číslem 5285, a protože jsou dva, budu prosit o jejich oddělené hlasování.
Nyní pan poslanec Roman Sklenák v podrobné rozpravě, připraví se paní poslankyně Dobešová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, tak v tuto chvíli se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému pod číslem 5364, a současně si dovoluji jen upozornit, že jsem nedostal odpovědi na své otázky, tak bych prosil dodatečně.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Paní poslankyně, já vás přeruším a skutečně požádám sněmovnu o klid.
Zkuste mu jako suveréni, jako Poslanecká sněmovna, říct, že to zvládne ve třech lidech. A tohle je ta skutečnost, kterou vy tady schvalujete i rozpočtem kapitoly Úřadu vlády.
Je potřeba se zeptat skutečně na tu práci, kterou odvedli. A co se týká úředníků, já zopakuji. Provozujeme informační systém za 50 % nákladů, které byly předtím. Jestli tomu říkáte zbytečná a neefektivní, tak tomu opravdu nerozumím.
Znám všechny rozhodující muže v Max-Planck-Gesellschaft - což je instituce, která radí německé vládě kam a jak má dávat peníze. My si tady vymýšlíme agendu pro agendu. Ty peníze nejdou na českou vědu. Ty peníze jdou na dobré živobytí vlivových skupin. A podle toho také ta konkurenceschopnost vypadá. Dámy a pánové, vy, kteří se tomu věnujete v této Sněmovně, zkuste dát ty peníze opravdu na českou vědu. Uvidíte, že to s tou českou konkurenceschopností něco udělá.